S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Peksa.
Děkuji. Ale typicky tam může být, myslím si, možnost přes ostatní země, které jsou v evropském hospodářském prostoru, do Íránu dále vyvážet.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Hájek. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Takže tady skutečně moc prosím některé z kolegů - protože není nikdo další přihlášený, jsou přihlášeni tedy pouze s faktickými poznámkami - jestli skutečně někdo znáte názor pana premiéra a názor pana Stropnického na tuto věc, tak nám ho prosím řekněte.
Děkuji.
Děkuji, dobrý večer. Proto bych podpořil názor Romana Kubíčka.
Pan poslanec Benešík a jeho faktická poznámka. Prosím.
Například to zrušení embarga, nebo částečné zrušení embarga, znamená samozřejmě příjem pro Írán a ten příjem je používán z velké části do zbrojního průmyslu, například na rakety. A co si budeme povídat. Možná je, možná není.
Poprosím všechny, aby se uklidnili a věnovali pozornost, budeme pokračovat v jednání. Nejdřív tady mám omluvenku. Už bude návrh? Tak prosím.
Ta ze sobotního dopoledne, anebo ta z nedělního odpoledne? Ona jsou totiž v rozporu.
Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poukázat na několik skutečností, které bychom měli brát v potaz předtím, než uvěříme všemu, co je nám předkládáno o syrské krizi. Je to jako podle známého rčení z 50. let, že pachatel nebyl nalezen, proto byl určen.
Také děkuji.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jinými slovy, co bude dál. Jestli by třeba i česká diplomacie mohla v tomto ohledu být nějaký mediátor některých sporů, jestli se na to cítíme, jestli se na to cítí nejenom Ministerstvo zahraničních věcí, ale i obrana. Myslím si, že je to naprosto v pořádku, že civilizovaná společnost proti těmto zločinům, ať je páchá kdokoliv, tak nemlčí. Netvařme se, že necítíme všichni, že jsme v hluboké informační válce, kdy jedna strana informacemi ne vždycky ověřitelnými převálcovává stranu druhou. Funguje to z obou stran. Takže abych to shrnula, uzavřela. Nabízím jako předsedkyně výboru pro obranu společné jednání výboru zahraničního s výborem pro obranu. Takže to je první nabídka.
Prosím, aby se ujal slova.
Děkuji, vážený pane předsedo. Předpokládá se účinnost navrhovaného zákona standardně 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Proč toto chceme, proč toto zastupitelstvo kraje Moravskoslezského toto navrhlo. Město Třinec je významným městem, je to významné město průmyslové, je to také společenské centrum. Jde o to využívat efektivně rezervované alokace evropských prostředků, možnost využívání multifondového financování a také se jedná o možnost účasti v Komoře statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky, která má samozřejmě svou specifickou roli při vyjednávání podoby evropských fondů v České republice. Domnívám se, že si to město Třinec zaslouží, a domnívám se, že to má i své zdůvodnění, tak jak jsem jej tady předložil.
Aha, tak rozumím gestikulaci pana předsedy Stanjury. Prosím zástupce klubu ANO, aby zajistili přítomnost ministra vlády České republiky v jednacím sále, protože bez přítomnosti alespoň jednoho ministra nemůžeme pokračovat. Pokud se ministr neobjeví, tak budu muset přerušit jednání Poslanecké sněmovny...
Myslím si, že tam může vzniknout prostor pro projednání. Takže to byly celkem čtyři návrhy na změnu programu.
Já vám děkuji. Technicky spíš jenom k tomuto bodu připomínka přednostní?
Čili to byl pouze tento technický důvod.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestliže budeme schopni se na tom domluvit, jsme schopni to prohlasovat a usnadnit život lidem v této zemi.
Nevidím další přihlášku s přednostním právem, takže pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Benešík.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu KSČ navrhl z programu dnešního jednání vyřazení bodu 97 v krátkém názvu novičok. Krátké zdůvodnění. KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace prezidenta České republiky, přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana, z důvodu toho, že se snaží odpovědět na otázky občanů České republiky. Plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v České republice nastala po aféře novičok, která zahýbala celou Evropou. Toto zásadně odmítáme. Zároveň chci zdůraznit, že od doby navržení tohoto bodu se situace docela radikálně změnila. Získalo svou špionážní službou a poskytlo vzorky tohoto jedu minimálně státům, jak je Švédsko, Německo, USA, Velká Británie, Francie, Nizozemí a Kanada. Jinými slovy to, co se tvrdí a co se tvrdilo, že tento jed novičok je pouze z jednoho zdroje, a což prezident nechával prověřit, jestli náhodou v českých laboratořích neprobíhá výzkum tady tohoto prostředku, tohoto jedu, se ukázalo jako pravdivé. A jeho slova se potvrdila odhalením německých novinářů. Další aspekty této věci samozřejmě budou hýbat mezinárodní politikou. Ale osobně si myslím, že český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta České republiky, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území České republiky.
Takže budeme hlasovat pouze o zařazení toho bodu jako prvního. Takže pak kolega Profant. A poté snad konečně kolega Benešík, poté pan kolega Farský.
Já bych byl moc rád, aby se zlepšila politická kultura v České republice. A samozřejmě chci jít příkladem. Proto chci opravit nepřesnost, kterou jsem zde na jedné z minulých schůzí uvedl. Druhý může být v daném kontextu zavádějící. Ještě bych rád vysvětlil, jak k tomu došlo.
Připraví se pan poslanec Farský.
Takže v tom kontextu, že zaznělo, že se přichystáme na její ratifikaci, záleží na Poslanecké sněmovně, Senátu a prezidentovi, jestli ji budeme ratifikovat.
Máte slovo, pane poslanče.
Já případně navrhnu, abychom to celé vypustili a vrátili se k tomu někdy v budoucnu, protože si nemyslím, že to je věc, která v žádném případě spěchá. Bude muset advokát před každým předložením důkazu položit otázku svému klientovi: můžete mi podepsat, že mi dáváte pravý důkaz? Myslím si, že tam prostě bohužel těch komplikací je příliš mnoho. Těch případů, které by to mohlo vyřešit, je intenzivně málo. Pan ministr tady zmiňoval znalecké posudky, ale nepravdivý znalecký posudek už je dneska trestným činem. Soud mi musí beze vší pochybnosti prokázat, že já jsem viníkem. Můžu říkat: já jsem tam v těch pět hodin, kdy tu paní zapíchli, nebyl. Myslím si, že je to zase věc, kterou bychom měli ještě zvážit, jestli se znovu chceme vracet do něčeho, co jsme tady před časem rozhodovali.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. I tu výtku přijímám. Nyní s řádnou přihláškou pan kolega Petr Sadovský a samozřejmě na konci obecné rozpravy ten návrh eviduji.
Kolegyně, kolegové, já si dovoluji předložit pozměňovací návrh, který v podstatě jenom prodlužuje promlčecí dobu u činů spočívajících v sexuálním násilí, nuceném sňatku, mrzačení ženských pohlavních orgánů, násilném přerušení těhotenství či násilné sterilizaci tak, aby bylo možné zahájit trestní řízení i poté, co oběť dosáhne zletilosti. K tomuto pozměňovacímu návrhu, který je načten pod číslem 543, se poté i přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Petru Sadovskému za vystoupení v obecné rozpravě a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu...
V rozpočtových pravidlech je také zakotvena povinnost dlužníka zaplatit do státního rozpočtu půl procenta ze zaručené částky. Je nereálné, abychom tuto úplatu požadovali po Mezinárodním měnovém fondu, proto se v návrhu speciálního zákona o státní záruce tato úplata nepožaduje. Smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce.
Nebudu opakovat to, co řekla paní ministryně. Podstatu toho zákona postihla velmi dobře. Jinak nezaznamenal jsem žádné pozměňující návrhy.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pane zpravodaji? Paní ministryně financí je opět připravena. Paní ministryně si ani nemusí sedat, protože může rovnou z pověření vlády tisk uvést.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejichž společným cílem je ochrana spotřebitele. Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje investičního životního pojištění, což je produkt, se kterým bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto zde zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu. Zákon dále zavede nový standard odborné způsobilosti prodejců pojištění. Zatímco stávající systém požadavku na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře potřebných znalostí a dále též souvisejících praktických dovedností, které jsou nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem.
Děkuji. Já bych tady rád zároveň řekl, že k tomuto zákonu byl podán jeden pozměňující návrh mojí osobou, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.
Jako odůvodnění zde uvádím to, že pozměňující návrh pouze upravuje účinnost na základě skutečnosti, že návrh zákona nebude schválen do doby původně navržené účinnosti, která odrážela transpoziční povinnost, a tudíž je nutné ustanovení upravit. Navrhuje se nově účinnost dnem vyhlášení, a to z důvodu, abychom zbytečně neprodlužovali dobu, kdy Česká republika právě neplní transpoziční povinnost.
Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení. A nyní tedy se ptám, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, a tedy podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně? Pane zpravodaji? Není tomu tak, takže v tom případě mohu ukončit druhé čtení, protože žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nepadl.
Uvítal jsem jako předseda klubu TOP 09 návrh pana předsedy Fialy na organizačním výboru, abychom to neřešili formou mimořádné schůze, ale abychom to zařadili jako první bod na řádnou schůzi. Ten návrh pana předsedy Fialy byl přijat konsenzuálně. Ještě dnes na organizačním výboru, a mohou vám to potvrdit všichni vaši zástupci v organizačním výboru, jsem kladl otázku, jak co nejrychleji dospějeme k usnesení, protože opravdu není v našem zájmu z toho dělat nějaký velký politický cirkus, že nám jde opravdu jenom o to usnesení. A snaha o tu dohodu na tom organizačním výboru byla, byť nedošlo k závěru, ale nikdo v tu chvíli mezi tou desátou a jedenáctou hodinou nezpochybnil, že by to bylo projednáváno. Děkuji za pozornost.
Po dohodě vystoupí nejprve pan předseda Bartošek, poté pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Bohužel půjdeme cestou mimořádné schůze, půjdeme cestou přednostních práv, ale je to cesta, kterou jste si vybrali. Ale pane premiére, v současné době vy neděláte politiku. Vy se chováte jako koňský handlíř. Vy nehájíte zájmy této země, vy nevysíláte jasný signál našim západním spojencům o tom, kde je naše místo. Zrazujete všechno, co se podařilo v průběhu těch neuplynulých třiceti let prosadit. A vězte, že tímto způsobem se bude chovat v případě, že vstoupíte do koalice. Jsem o tom pevně přesvědčen. Budiž to velké varování pro naši zemi, jakým způsobem se premiér v demisi Andrej Babiš chová.
Poslanecká sněmovna dle zákona a dle svého rozhodnutí si zřizuje speciální kontrolní orgány, mimo jiné pro kontrolu tajných služeb. Tam ta problematika patří v prvém místě. Už je poměrně nestandardní, když si předsedové jiných výborů, ne těchto speciálních komisí, zvou na své jednání šéfy tajných služeb. To odpovídá standardním přístupům a demokratické dělbě moci. Tak tady jste viděli, milé kolegyně, milí kolegové, jak skončila ta koalice ANO, SPD a KSČM. A jestli si myslí, že to bude někdy jinak, tak v tomto volebním období skutečně ne.
Dovolte mi vysvětlit zdůvodnění tohoto návrhu. Ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar odsouhlasil 2. května jménem vlády protokol, který se zabývá otázkami migrace z afrických zemí do zemí Evropy. Tento protokol odmítl odsouhlasit ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně proimigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace, než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše. Uvedený protokol jsem si přečetl a musím konstatovat, že hodnocení zástupce Maďarska je naprosto na místě. Námitka, že nás tento souhlas k ničemu nezavazuje, je dětinská. Je nutné zde na půdě Sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal. Pakliže vládě ani nestojí za to, aby byla tak závažná věc projednána ve výborech Sněmovny, tak je nutné se vlády v demisi zeptat, zda ještě tato Sněmovna má vůbec právo vidět a rozhodovat o zásadních věcech týkajících se migrace. Ještě bych rád dodal, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na úroveň nadnárodních organizací. To je fatálně nebezpečné pro naši zemi. Jak víme, blíží se zásadní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel, a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa. Odmítáme výmluvy, že podpis pana ministra byl nezávazný. Nezávazný dokument není třeba podepisovat ani s ním souhlasit. Jde skutečně o faktickou skutečnou zradu zájmů národa, pakliže bychom s takovým textem měli souhlasit. Tahle země přece nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Ve skutečnosti však hrozí opak. Vážená vládo, chci varovat, že tímto postojem stejně jako tehdy připravujeme národní katastrofu. Zároveň každý z nás jednou ponese odpovědnost, stejně jako ji nesli Hácha, Beran nebo Syrový. V zájmu našich lidí vás žádám o zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení, které jsem zde před chvílí citoval. Proto si myslím, že bychom měli jako Sněmovna k tomu zaujmout většinové stanovisko. Zástupci vlády se nám snažili prezentovat deklaraci z Marrákeše jako deklaraci prevence a boje proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi. Skutečnost je ale jiná. Deklarace doslovně žádá maximalizaci přínosu pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlejí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, míra hluku v sále je nezvykle vysoká. Omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Stanjura, ale hlásil se až teď.
Dobrý den, pane předsedo. Nejprve bych chtěl zareagovat na vystoupení svého předřečníka. Není tomu tak. Já myslím, že je dobré, aby tyto instituce a jejich představitelé věděli, kdy přesně dojde na projednání jejich bodu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona je soubornou novelizací trestního zákoníku, která má za primární cíl upravit naše trestní právo tak, aby odpovídalo našim již přijatým nebo přijímaným mezinárodním závazkům. To jsou změny týkající se trestných činů v oblasti praní špinavých peněz. Tam věřím, že se nám podařilo, i ve spolupráci s paní profesorkou Válkovou, upravit to znění tak, abychom se vyhnuli určitým obavám z nadužívání této nově zaváděné skutkové podstaty, a věřím, že nyní již to takový problém činit nebude.
Děkuji, pane předsedající.
Otevírám obecnou rozpravu.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Svádění je považováno za nezbytné trestat tam, kde hlavní skutek trestný není, to znamená například svádění k přerušení těhotenství nebo k toxikomanii a podobně. Navržená úprava podle mě navíc není dostatečně určitá na to, aby umožňovala pouze jeden jediný výklad a aby bylo možné stejně jednoznačně předejít jejímu zneužití. Ten pozměňovací návrh má tři body.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ondřeje Benešíka. Faktická poznámka, pane poslanče, máte slovo.
Jenom velmi stručně. Zaznělo tady slovní spojení Istanbulská úmluva. Já si myslím, že toto je přesně ta cesta.
Dovoluji si tedy načíst tři pozměňovací návrhy. Ten první je v systému veden pod číslem 794 a řeší nabytí účinnosti, které se podle tohoto pozměňovacího návrhu vztahuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Paní ministryně? Není tomu tak. Není tomu tak. Kolega Benda? Pane ministře, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás nebudu dlouho unavovat. Jedná se o poměrně jednoduchou transpoziční novelu, kterou chceme do našeho právního řádu implementovat směrnici o evropském vyšetřovacím příkazu. Není to úplně způsobeno liknavostí Ministerstva spravedlnosti. Ten návrh byl již v minulém volebním období předložen Poslanecké sněmovně, bohužel na něj tehdy nedošlo, takže jej tu máme nyní znovu. Za mě podpora toho pozměňovacího návrhu, který zatím byl předložen, prosím o podporu.
Ptám se, kdo se hlásí z místa.